Takže ani v této oblasti, kde ANO má už pět let svého ministra, nedochází k žádnému pokroku. Nyní jsem zhodnotil plnění plánu ze strany ANO, které je na velmi mizerné úrovni. Myslím si, že to je zásadní manažerské selhání. Ukázal jsem to na celé řadě resortů, kde ANO vládne už pět let. A myslím si, že to je dost nefér vůči našim dětem. My bychom měli odevzdat Českou republiku v kondici, ve které stát bude lepší, než ve které jsme ho přebírali. V současné době jim odevzdáme stát, který je zaostalý. Nikdy v historii tady nic takového nebylo možné. Inu, řekl jste, že neodstoupíte a že vás budeme muset porazit ve volbách. Když jsem před třemi roky říkal paní primátorce Krnáčové, že ji porazíme ve volbách, tak se smála. A já vám přeju, užijte si to, smějte se, máte na to ještě maximálně tři roky.
S přednostním právem nyní tři faktické poznámky. Nejdříve Helena Válková, pak David Kasal, pak Patrik Nacher. Paní poslankyně, máte slovo, k faktické poznámce.
Milé kolegyně, milí kolegové, po takovém projevu se mi nemluví snadno. Rozhodně nepůjdu na tuto rétoriku. Nebudu poměřovat pomyslné viny Grosse, Nečase, Babiše. Chtěla bych jenom upozornit, že se tady velice hezky smíchávají tři roviny problémů. Už jsem o tom hovořila i s kolegy na klubu. Je to rovina etická, právní a politická. Nepochopila jsem ovšem, asi jsem málo právně zdatná, zda tedy myslel nějaké konkrétní porušení Ústavy, nebo zda to bylo v rámci toho koktejlu spíše ve prospěch politiky a etiky. Mám jenom faktickou poznámku. Já doufám, že se zasměju, až uvidím, kolik z toho revolučního nadšení zůstane na konci volebního období Pirátům.
Skončil čas pro faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A druhá poznámka. Máte samozřejmě právo kritiky.
Nyní pan kolega Patrik Nacher také s faktickou poznámkou.
My jsme tam nějaké tři týdny. Tak co předvedli? Ono skloubit ten předvolební slib a potom s někým dělat koalici je těžké. To tady ještě nebylo. Ano, slyším ty argumenty, že všichni piráti budou takhle placeni z magistrátu a nebudou v dozorčích radách. To znamená, že opozice pravděpodobně nezíská vůbec nic.
Skončila doba pro faktickou poznámku. Pan poslanec Ferjenčík také s faktickou poznámkou. Poté pan kolega Jurečka, Výborný, Feranec - také faktické poznámky. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.
Já jsem chtěl stručně reagovat na předřečníky. On jenom konstatoval fakta. Je potřeba rozlišovat fakta a urážky. To, že ta fakta jsou značně urážlivá, není vina kolegy Michálka.
Myslím si, že přístupy jsou opravdu velmi různé, tak bychom měli být na všechny strany spravedliví, když už tedy chceme. Říkáte, že děláte všechno pro to, abychom šli hodně dopředu. Ale i díky vám vedeme v Poslanecké sněmovně diskuse nad tématy, která spíše evokují podlamování důvěry v právní stát. Jen bych v ní přidal pořádný důraz na lidská práva a demokracii ve světě. Zeptal jste se při těch setkáních s premiéry od Francie po Litvu, jak by oni postupovali ve vaší situaci? Ve většině zemí by trestně stíhaný premiér odstoupil, anebo by tu funkci nemohl vůbec zastávat. A víte, že se často zdůrazňuje, že u té morální krize potom začíná i ta krize ekonomická, která může také v nějaké dohledné době přijít, a doufám, že to bude co nejpozději. Určitě by to ocenil i váš koaliční partner, jak ostatně vícekrát ze strany ČSSD zaznělo. Asi by vás ani nepřekvapilo, kolik by najednou vzniklo koaličních půdorysů. Nepotřebovali bychom mít vládu menšinovou. Měli bychom vládu většinovou, stabilní, která by mohla naplno pracovat pro naše občany.
Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bauera, který je přihlášen do rozpravy.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, zazněla tu řada pádných argumentů, proč by dnes měla vláda padnout. Pan premiér je odmítá a do médií vypráví, že nechápe, proč vůbec o nedůvěře vládě hlasujeme, když je vláda tak úspěšná. Rád vám, pane premiére, prostřednictvím samozřejmě pana předsedajícího odpovím. Hlasujeme o nedůvěře vládě, protože nám Ústava neumožňuje hlasovat o nedůvěře premiérovi. Představme si na chvíli, že by to ale možné bylo a jak by to vlastně dopadlo. Důvěru by vám vyslovili vaši vlastní poslanci a komunisté. Všichni ostatní si přejí, abyste z vlády odešel. Včetně pana předsedy Hamáčka a včetně pana předsedy Okamury. A možná by vás hodili přes palubu i komunisté. Už by se totiž nemohli tvářit, že státotvorně udržují stabilitu vlády, museli by přiznat, že jsou jediní, kdo souhlasí, aby trestně stíhaný člověk byl premiérem České republiky. Až dnešní hlasování skončí, tak se klidně běžte chlubit, že vláda je úspěšná. Já si to na rozdíl od vás ale nemyslím. Ale pak odstupte. Přeje si to velká většina demokraticky zvolených poslanců Parlamentu České republiky a přeje si to drtivá většina demokraticky zvolených senátorů České republiky. A když to uděláte, tak se možná za pár let nebudete muset plížit na Národní třídu o půlnoci jako nějaký zloděj a vaši kytku nikdo do koše nevyhodí.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, dnešní jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě není žádné divadlo. Opakovaně to zde zaznívá z úst poslanců vládní koalice. Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě je velmi vážná věc. Stejně tak je zcela nepatřičné z mého pohledu hovořit o puči. Nikdo tady, pane premiére, vás nestaví ke zdi s pistolí u hlavy. Je právem poslanců vyvolat hlasování o důvěře vládě a toto právo je dáno Ústavou. Dovolte mi vyjádřit se krátce k úvodní apologii pana premiéra, která zde zazněla. Poslouchám předsedu vlády a slyším slova, která vůbec nepatří nejenom na půdu Sněmovny, ale podle mého soukromého názoru ani do veřejného prostoru. Zde vůbec přece nemáme právo hovořit a zkoumat zdravotní stav vašeho syna. Ptám se ale, co dělá premiér, klíčová osoba našeho ústavního systému pro minimalizaci střetu zájmu, ve kterém se nachází? Mám dojem, že se zde zcela míjíme v chápání problémů dneška. A to se pak debata skutečně vede těžko. A přitom je to tak jednoduché. Nikdo, a hovořím zde za poslanecký klub KDU-ČSL, nikdo neupírá právo vítězi vládnout, řídit a pečovat o náš stát. Jde pouze o to, připustit si, že hnutí ANO není stranou jednoho muže, vždyť k tomu je opakovaně vyzýváno i svým koaličním partnerem. A výmluva na to, že prezident republiky nectí žádné ústavní zvyklosti, neobstojí. A bylo to tady dneska už zmíněno, tuto historickou zkušenost v rámci demokratické České republiky máme. Dámy a pánové, jsme opakovaně napadáni, že nemáme program jako opozice, že jediným programem je jakýsi antibabiš. Opakovaně říkáme, že se chováme konstruktivně. Bohužel, jednou z mála, to je to bohužel, jednou z mála ukázek, že je možná domluva na rozumném řešení pro statisíce občanů napříč politickým spektrem zde ve Sněmovně, je nedávno schválená novela insolvenčního zákona. Proč to ale nejde u jiných věcí?
Děkuji pěkně. Takže my musíme vybrat od našich malých podnikatelů daně. My těch 500 milionů nejdříve musíme od někoho sebrat, od našich malých domácích podnikatelů, abychom to mohli dát bohaté zahraniční firmě, aby sem vůbec šla podnikat. Protože proč by sem šla podnikat, když máme 110. nejvyšší daně? Vždyť máme 116. nejsložitější vládní regulace a v zákoníku práce, v jeho přeregulovanosti jsme na tom ještě hůř? Náš recept je jiný. My chceme daňové prostředí zjednodušovat, daně snižovat, tak aby sem zahraniční investoři přicházeli bez toho, že bychom jim zahraniční pobídky mohli dávat.
Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčena, že tyto peníze neměla dostat velká korporace. A když už vláda má takovou potřebu rozdávat, tak jsem pevně přesvědčena, že to měli dostat naši malí a střední podnikatelé, protože tím si vybudujeme konkurenceschopnost, tím budeme mít diverzifikovaný trh, tím zajistíme stabilitu naší ekonomiky a tím zajistíme naši prosperitu.
Nyní pan poslanec Pavel Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Opět zareaguji na pana kolegu Zaorálka. Tam byla ta zmínka zase o premiéru Nečasovi, a jak to otřásalo úrovní toho úřadu. Teď prosím vás, čím byla ta důvěra otřesena? A to potom chápu. Druhý aspekt, proč bych to nesrovnával, spočívá v tom, že pokud mě paměť neklame, tak asi po třech čtyřech dnech Petr Nečas odstoupil z té funkce. Čili tohle taky úplně nesedí, tohle srovnání. To je přesně ono. Tyhle orgány způsobily tu mediální vlnu. Za pět let nebyly schopny prokázat ani jednu věc u soudu v této věci a byly to ony, kdo to způsobily. A nemám to rád, vím, jak se to dělá.
Já byl jeden z ministrů Nečasovy vlády a patřil jsem mezi ty, kteří mu tu demisi doporučovali. A nutno říct, že ji také Petr Nečas zvážil a tu demisi podal. Na rozdíl od pana premiéra Babiše. Stejně tak mohli jsme mít pocit ohrožení ústavní funkce premiéra v době Grossovy aféry, byť tam nepadlo žádné trestní obvinění. Ministři KDU-ČSL podali demisi a poslanci KDU-ČSL hlasovali pro nedůvěru vládě. Grosse tenkrát podrželi komunisté, takže to nebylo úspěšné, ale přesto hlasovali pro nedůvěru vládě a byli ochotni pokračovat na koaličním půdorysu jenom tehdy, když se vymění premiér. Což nakonec sociální demokracie musela udělat. V tu chvíli šlo o principy a právě o ochranu ústavní funkce předsedy vlády. To je přesně to, na co vy rezignujete.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já k vám mám velký respekt, nebo možná jsem měl velký respekt coby odborníkovi na zahraniční politiku. Pravda, po vašich výrocích k našim zahraničním misím to je trošku zpochybněno, ten můj respekt. Nicméně domnívám se, že moc dobře víte, jaký je náš ústavní systém. Samozřejmě, že od začátku říkáme, že respektujeme vítěze, tím je hnutí ANO. Nicméně váš výrok tady dělá ze 77 poslanců hnutí ANO němé stádo. A já nechci být jejich advokátem, ale z mého pohledu to opravdu není němé stádo, které by táhlo za svým bačou, který sedí za mnou. Čili hovořit o tom, že někdo nerespektuje výsledky voleb, neodpovídá ústavnímu systému České republiky. My respektujeme výsledek voleb, říkáme to opakovaně.
Vím, že je tady přednostní právo předsedy klubu Pirátů pana poslance Michálka.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si možná pamatují, že když jsem tady vystupoval naposledy, když se projednávala důvěra vlády, tak jsem tady upozornil na to, jakým způsobem pan premiér využívá svoje média. Dneska bych rád ukázal, proč jsme proti této vládě. My jsme kandidovali do voleb s tím, že chceme svobodnou, vzdělanou a digitálně propojenou společnost, modernizaci státu, a koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM rozhodně není schopna tohoto docílit. Jak se vláda sama vychvaluje, že se všechno daří. No a za třetí, pan premiér má poněkud rétorický styl Milouše Jakeše. Nyní bych to rozebral podrobněji. Myslím si, že k tomu plánu je potřeba se zaměřit na ty nejzásadnější věci, které naše občany pálí. Shodou okolností jsou to záležitosti, ve kterých ANO nevládne jeden rok, ale už tam má svoje ministry pět let. Pět let měli na to, aby ukázali, co v těchto věcech dosáhnou. Že z té prosperity těží celá společnost, to by nemělo být něco, čím se vláda chlubí. Ale tato země potřebuje kroky, které je potřeba odpracovat. A to se tady právě neděje. A to je ten důvod, proč zaostáváme, a stejně jako za komunismu ta země ekonomicky i morálně zaostávala, tak teď to bude pokračovat tak, jak to je za vlády Andreje Babiše.
Schválně před 17. listopad, aby se už tak vyhrocená atmosféra proti mně a naší vládě ještě vyhrotila. To těmhle dvěma takzvaným novinářům můžeme děkovat za to, že se na Národní třídě vyhazovaly květiny z pietního místa do koše. Všechna média v jednom šiku. Všichni měli jasno. Všichni Babiše zase bleskově odsoudili a chtěli po něm, aby odstoupil. Ano, protože pravda je na mé straně a já doufám, že už to chápe většina z vás. Proto vás nebudu obtěžovat celým tím dlouhým příběhem, který už jste tolikrát slyšeli. Řeknu jen to podstatné a odpovím na zásadní otázky. A věděli to i novináři, kteří začali zpochybňovat. Pamatujete si na to? Samozřejmě mu nikdo nevěřil, zpochybňovali ho. Tady někdo zpochybňuje tu nemoc. Já jsem přišel do toho ústavu za synem a setkal jsem se s ošetřující lékařkou, která mu byla přidělena, paní Protopopovou. Ale ani přesto novináři nevěřili. Byl jsem z toho v šoku a věřte mi, že se mi to nečetlo vůbec dobře. Nikdo z vás by o svém synovi takové věci nechtěl číst. A světe div se, tohle poslední rozhodnutí slovo od slova potvrzuje to, co jsem říkal já nebo pan Protopopov. I moji odpůrci na sociálních sítích to jeden po druhém museli přiznat. Jsou pan Protopopov a jeho žena agenti? Absurdní. Ano, i takovéto absurdní otázky se objevovaly. Opět mi nikdo nevěřil. A pan Protopopov se s mým synem skamarádil a já jsem byl za to hrozně rád. Přitom je to on, kdo o tom něco ví, tuší, jak náročné to muselo být. Nechci jít do detailů, ale můj syn s panem Protopopovem pracoval, trávil s ním volný čas, chodili na dovolené, na lyže, na cyklistiku. A že si vyjeli na výlet do Ruska? No a co jako? Ano, pan Protopopov je původem Rus, ruštinu ovládá, vyzná se tam. A pak samozřejmě trestní oznámení na Čapí hnízdo. Mimochodem, ten hon stále pokračuje. Přestavte si, že včera večer v 19.30 jedna redaktorka ze sekty Respekt bušila na dveře bratra mé manželky, který večeřel s rodinou. Před domem mého syna několik dní stála Škoda Octavia z redakce Seznamu. Novináři ho zkoušeli všude možně odchytnout. Tak si asi dokážete představit, jaké to pro mého nemocného syna muselo být. Asi jste slyšeli, že Bezpečnostní informační služba manžele Protopopovy prověřila a žádné napojení na ruské tajné služby nezjistila. Samozřejmě, logicky. Zadruhé.
Například systém daňových bonusů za děti pracujících rodičů, podpora učitelů a náprava stavu u nich zcela nedůstojných platů. Mohl bych zde uvést konkrétní příklad opakovaně předkládané úpravy příplatků za práci třídních učitelů, která je opakovaně sabotována ze strany vládní koalice, stejně tak jako návrh řešit potenciální problém s budoucím růstem cen tepla. A mohl bych takto pokračovat dál a dál. A nejsou to jen návrhy poslanců KDU-ČSL, ale i poslanců dalších opozičních stran. Tomu se však vládní koalice pod rouškou tu údajné nekoncepčnosti, tu jiných výmluv, urputně brání. Rozumím tomu. Protože existují principy, které musíme hájit padni komu padni, a jsou situace, kdy jako poslanci již nemůžeme mlčet s odkazem, že stejně nic nezměníme. Právní stát, ústavní pořádek, bezpečnost všech občanů, důvěra v politický systém, důvěra v nás, politiky. Nemůžeme se stát rukojmím jednoho člověka, ať je to kdokoli. Předseda vlády svým zatvrzelým přístupem dává bohužel špatný příklad všem občanům a poškozuje to naši zemi. Slyšíme nářky, a často i z jeho úst, nad rozdělením společnosti, ale právě tato zatvrzelost má devastační dopad, doslova devastační dopad, na atmosféru ve společnosti, na důvěru v právo a spravedlnost. Proto budu hlasovat pro nedůvěru současné vládě.